A je dobře to řešit. A já jsem hrdý na to, že jsem to tady řešil.
Ale opravdu jsme v mimořádné situaci. Berme to tak a přistupujme k tomu i z tohoto pohledu.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zareagoval malinko na vystoupení kolegy Jurečky. Co je lepší pro ty obyvatele?
Nyní vystoupí ministr kultury Lubomír Zaorálek s přednostním právem a připraví se paní poslankyně Dana Balcarová.
A samozřejmě jednoduché to zřejmě nebude ani nyní. Vím, že jich je velice málo, protože na to nejsou finance. Takže to je jeden nástroj. Ty jsou podle mě jinde. Druhá věc byla nejistota, zda ten Nejvyšší stavební úřad bude skutečně hájit zájem na ochraně kulturního dědictví. A pak ještě jednu věc bych zmínil, kterou jsem chápal jako riziko, a to bylo to, že nebylo garantováno dodržení mezinárodních úmluv - celosvětových i evropských. To neznamená, že v současné době je ten zákon v podobě, která by nevstupovala - ona vstupuje docela zásadně do té podoby památkové péče. Ten stávající návrh přinese docela zásadní změny, zejména ve 450 ochranných pásmech včetně zajímavého samozřejmě ochranného pásma Prahy.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, nejsme v normální situaci. Tím reaguji na předřečníky z různých politických stran. Protože nás je 101, máme ministry, kteří jsou v karanténě, kteří jsou dokonce nemocní, prostě toto projednávání samozřejmě není normální projednávání zákonů. Druhá věc je, že tato schůze je svolána na podpisy. Samozřejmě každá politická strana má asi nějaké své priority a zájmy. A pokud to není zneužíváno v nějakém masovém měřítku, tak i toto patří do parlamentní demokracie a ty možnosti zde jsou. Bude úplně stejná s úplně stejnými slovy a s úplně stejnými argumenty. Akorát budeme posunuti o měsíc možná dál. Dneska stavební úřady fungují v rámci přenesené působnosti. Jsou na obcích, na krajích. Pracují v nějakém systému. A tady na stole je první ucelenější pokus toto změnit. Ano, na začátku toho pokusu byla PR agentura pana premiéra, za což má ode mě výtku, protože toto není zákon, který se dá PR agenturou použít poukazujíc na to, že Česká republika je v průměru někde za - a teď použiji ten výraz - banánovými republikami. Není to pravda, protože samozřejmě stavební právo je složité. A máte stavby, které jsou v rámci stavebního povolení povolené ve dnech. Ne v letech, ve dnech. Nyní jsme se dostali ale do stavu, kdy se můžeme vážně zabývat stavebním právem a můžeme se vážně zabývat tím, jak postupovat dále. KSČM, kterou tady reprezentuji, bude vždycky ale stát za občany. A jak dlouho na ni čekáme? A co dělají ty stavební úřady podél těchto tras? Jsou účastníci řízení podle stávajícího stavebního zákona. Mě by opravdu zajímalo, jak by vypadala statistika účasti samosprávy, která je součástí územního řízení a součástí povolování stavby, na projednávání této stavby. Ano, jsou výjimky. Bez diskuse ano. Ale má zkušenost z praxe, dlouholeté praxe zastupitele hovoří o tom, že sice rada zastupuje občany svého městského celku, své obce, svého kraje a měla by být a delegovat svého člověka, aby byl účasten řízení, obvykle to odbydou úředníkem, nejsou tam, aby hájili jako samospráva zájmy svých občanů. To si řekněme. Samospráva tuto možnost už dneska má. Má obavu o to, jak bude nový stavební zákon pojat. To je bolestivé místo právního systému České republiky a již dlouho se potýkáme s těmito problémy. Můžeme zmínit přestupkové řízení. A prostě před námi to základní rozhodnutí je, zda přijmout model oddělení státní správy, nebo ne. Ale to za nás nikdo nevyřeší. Prostě my se musíme rozhodnout, těch 200 lidí, kteří budou o tom hlasovat, jestli oddělíme státní správu od samosprávy. Předpokládám, že i v rámci prvního čtení se na stůl dostane již zde avizovaný komplexní pozměňovací návrh. A pevně věřím, že se budeme bavit hlavně o tom základu, to znamená, jestli jsme ochotni připustit oddělení státní správy od samosprávy, anebo ne. Pokud si v tomto neuděláme jasno, tak opět vznikne kočkopes, který bude řešit jednotlivosti, jednotlivé věci, ale v tom kontextu celku bude neřešitelný. Ale nesmíme zapomenout na to, že jsou tu i jiné problémy. Byl tu zmiňován územní plán. Jestliže to samospráva neumí nebo není schopna se dohodnout, nesvalujme tu vinu na úředníky. Neznám úředníka v rámci územního plánování, který by nechtěl mít územní plán a nechtěl by ho mít v pořádku a správný. Ale vždycky to končilo na té neshodě, stejně jako tady se mnohdy prezentuje, neshodě samosprávy si určit v rámci toho, jak ten územní plán chce. Ty protichůdné zájmy jsou obrovské. Můžu tleskat. Podle mé hlavy a mé paty ten zákon přece musí být. Jenže těch hlav a pat je tady strašně hodně.
Já chápu, že tady jsou nějaké zkušenosti a zdatnosti pana kolegy Kolovratníka, prostřednictvím pana předsedajícího. Kdo ten zákon na vládu přinesl? Ministryně pro místní rozvoj. Je to výbor hospodářský? Není. To je stanovisko KDU-ČSL ke stavebnímu zákonu.
Přeji pěkné dopoledne.
Děkuji. Určitě jsme to nedělali s lehkým srdcem, moji kolegové, ale důvod byl poměrně jednoduchý. Ostatně asi si pamatujete, že v minulých měsících v rámci mezirezortu tam právě například pan vicepremiér Hamáček vypořádal věci za hasičský sbor a za další své složky. Aspoň věcný záměr i důvodová zpráva vždy obsahovaly snahy o zefektivní, zrychlení a zlevnění. Jak je možné, že ty stejné stavební úřady před pěti lety vydávaly se stejnými úředníky stavební povolení až za poloviční dobu? Namísto zaměření se na podstatu problému, v tomto případě na záležitosti zdlouhavého procesu, se vše bohužel právě řeší pouze tím úřadem. A o tom se zde budeme chtít i bavit. Není to totiž o kancelářích, ale je to o lhůtách. Takže je to o lhůtách, procesních právech a povinnostech. Položím zde za kolegy z obcí a regionů několik otázek, které kladou již řadu měsíců. Jak pracuje MMR jako ústřední orgán státní správy v oblasti metodiky? Proč skutečně dochází k tomu, že rychlost stavebního řízení a výklad některých ustanovení stávající právní úpravy se na různých místech, na různých úřadech v České republice liší? Proč se nesoustředíme na to, aby metodika nadřízeného orgánu byla pro podřízené úřady závazná? Není náhodou problém i v obecném procesním předpisu, ve správním řádu?
Před tímto zákonem nás varují tisíce připomínek, soudy, obce, města i kraje. Také před ním varují stavební úřady, také před ním varují zkušení lidé ze stavebních úřadů. Tak jak je ta norma navržena, tak se skutečně bojím, že bude velkou pohromou pro všechny. Pořád věřím tomu, že jednou i v téhle Sněmovně se prosadí myšlenka, že konfliktní věci se řeší co nejblíže lidem a že větší centralizace není správnou cestou.
Pane poslanče, chápu, že vaše vystoupení nebylo přerušeno. Aby to byla informace pro mého následovníka. Takže nyní máme 13 hodin. Zaznamenal jsem dohodu poslaneckých klubů, že pauza bude jenom hodinu a že budeme pokračovat ve 14 hodin.
O jakých počtech se bavíme? Když se podíváme do té analýzy Ministerstva vnitra, tak tam celá řada čísel je. Ten negativní dopad na ekonomiku je tam vyjádřen částkou 204 miliard korun minus. To je přece vážný signál pro to, abychom vedli věcnou debatu a snažili se zabránit možným negativním dopadům a rizikům. O to spíš, že prostě půjde o normu, která nemá platit jeden rok. To je norma, která by tady měla být s Českou republikou a s občany mnohem déle. Tím, že spustíte celý proces nestandardním způsobem, že ho spustíte, tak jak to začalo, věci opravdu nepřidá. A náš zájem je, a to tady slyšíte od všech, přispět k tomu, aby se v České republice stavební řízení urychlilo a zjednodušilo. A co je k tomu nezbytně nutné? Přesně analyzovat příčiny těch současných 246 dnů. Říct, co vedlo k tomu, že to u nás trvá tak dlouho, a odstraňovat to krok za krokem. A samozřejmě tady se přidáváme ke konkrétním principům, za které také chceme bojovat a které bude obsahovat i ta naše komplexní úprava, ten komplexní návrh, na kterém pracujeme. Tohle je jeden z problémů, který má Česká republika. Aby se to nepletlo, nesouhlasíme s fikcí stavebního povolení. Na to prostor podle mého přesvědčení není. Vydat stavební povolení na principu fikce zakládá významná rizika. Pokud chceme po občanech, aby splňovali přesně všechny zákonné lhůty, tak to tak má činit i stát. A má k tomu mít příslušné nástroje, a v tomto směru budeme určitě podporovat fikci souhlasu či souhlasných vyjádření i ve vztahu například k vlastníkům sítí. To jsou principy, které zastáváme a za kterými stojíme. Co bude důležité z hlediska i dalšího například soudního přezkumu, a s tím se také ztotožňujeme, aby nebylo možné uplatňovat připomínku, která nezazněla v tom předchozím projednávání a vzniká třeba nově. To jsou konkrétní důležité principy, které by se v tom zákoně objevit určitě měly. Co pokládáme za důležité i z hlediska územního plánování, aby opravdu měly obce možnost co největších nástrojů a možností, jak pořizovat územní plány. Bojujeme za to, aby se v České republice nejen stavělo rychle, ale aby se také stavělo dobře. Důležitá podmínka k tomu je, aby co nejvíc obcí a měst mělo kvalitní územní plány. Co to způsobilo? Zaměstnali jsme odborné pracovníky na úřadech obcí s rozšířenou působností vydáváním často vágních stanovisek typu nebude-li pršet, nezmokneme. A zabrali jsme jejich čas. Čas kvalifikovaných lidí, kteří se mohli věnovat a měli věnovat pořizování územních plánů. A to je škoda, protože to by byla cesta, jak zkvalitnit proces stavění v České republice. Voláme po tom, aby v tomto směru měly obce co největší škálu možností. Aby dál mohly pořizovat územní plány prostřednictvím kvalifikovaných osob nebo tzv. létajících pořizovatelů. Budeme samozřejmě bojovat za to, aby co nejlépe fungovaly úřady, které to dnes mají na starosti při výkonu státní správy. Ale budeme také plédovat za to, aby pokud budou mít samy kvalifikované pracovníky, tak aby mohly pořizovat územní plány i touto cestou. A pokládáme za důležité, aby se podařilo v tomto ohledu vyvážit veřejné zájmy a také zájmy měst, obcí a krajů. Přináší - a to myslím velmi vážně - zásadní zásah do současné podoby krajských úřadů. Já už jsem se o tom trochu zmiňoval. Říkáme, že chceme větší zastupitelnost, ale dneska třeba na krajích ty odborné úseky fungují právě tak, že jsou tam v jedné kanceláři lidé, kteří se věnují třeba ochraně životního prostředí, ochraně přírody a krajiny nejen z pohledu stavebních záměrů, ale i z jiných dalších agend, které mají na starosti. Generujeme tím další problémy, o kterých jenom nevíme, jak nastanou. A to, co zaznívalo opakovaně. Celá řada těch lidí má přece, většina těch lidí má přece svoji vlastní vůli a budou zvažovat, jestli odejdou z režimu zákona o úřednících samosprávných územních celků, ze svého prostředí, ve kterém se samozřejmě odborně vzdělávají, ve kterém fungují, aby přešli někam, kde to dobře neznají. To pokládám za významné riziko. Já jsem samozřejmě nemohl věnovat tolik času konkrétním odrážkám. Věřím, že na to ještě bude prostor. Že bude prostor i na to, abyste třeba přehodnotili ten plán jít cestou garančního výboru nestandardně v podobě hospodářského výboru. Že dáte prostor tomu, aby se stavební zákon, protože se jedná o klíčovou reformu výkonu úřední činnosti v České republice, projednával garančně ve výboru pro veřejnou správu. To je společný záměr. Ten zákon tu má být opravdu delší čas. A já pevně doufám, že pokud ty argumenty, které jsem tady věcně předložil, aspoň trochu posloucháte, že odstoupíte od té pokrytecké výzvy "nedělejte tady politiku", ale řeknete "pojďme reálně přispět k tomu, že ten zákon bude mít hlavu a patu, nebude obsahovat nesmyslná rizika a přispěje k tomu, že to pro stavebníky v České republice bude opravdu jednodušší a snazší".
Poslanecká sněmovna je politické kolbiště. Každý z nás tady má nějakou politickou odpovědnost. Máte každý politickou odpovědnost, zodpovídáte se voličům ve svém volebním kraji. Není podle mého soudu možné a dobré zvát na politické kolbiště někoho, kdo tu zastupuje absentujícího ministra a tu politickou odpovědnost nemá. Že sem povolá paní náměstkyni, za kterou se bude schovávat jako za máminu sukni.
A návrh zákona je přece cestou k němu. A je podivné, že vy se věnujete pouze formalistickým věcem a netrápí vás ten hlavní cíl. No a vy jste mluvil o digitalizaci. Prostě vy jste řekl přesně obráceně to, co je v návrhu zákona, a to ještě velmi povrchně, pane předsedo. To mi prosím vysvětlete. A ještě jste tady mluvil o analýze RIA.
Zatímco územní plánování je proces, který se schvaluje na úrovni samospráv, který je transparentní, a následně se o něm hlasuje, pořizovací smlouvy samozřejmě nejsou pod veřejnou kontrolou a uzavírá je dané zastupitelstvo s tím investorem pro danou oblast. To je první věc. Vůbec nechápu relevanci financování na silnice. My tady máme fond, vláda převedla právo silnic na kraje. Ty kraje mají své komunikace, je tam fond a ty peníze by měly být poskytovány bez toho, aby si na tom tady vláda třeba hrála nějaké silové hry, zda to danému kraji přijde, nebo nepřijde. Korespondence, o které hovoříte - ano, já si taky myslím, že bychom si v současné době neměli posílat dopisy vytištěné, doporučené, že by nemuselo vše být řešeno zprávami datovými. A já jsem rád, že jste zmínil ty věci, které v tom zákoně podchycené jsou. Princip toho zákona je špatný, vznik jednoho stavebního úřadu, odebírání kompetencí je špatné.
Tak pan poslanec Juchelka zrušil svoji faktickou poznámku a další nejsou. Budeme tedy pokračovat dle přihlášek.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, před chvílí nás tady pan ministr vyzval, abychom odložili politiku a abychom se věnovali stavebnímu zákonu a snažili se přispět k tomu, aby Česká republika měla co nejlepší podmínky. Za mě - definice pokrytectví. Protože co udělala vedle toho vládní koalice? Nevíme proč, ale v každém případě je to první porušení standardních zvyklostí. Pohybujeme se na politickém kolbišti a celá řada významných věcí, o kterých se budeme bavit, má samozřejmě svůj významný politický rozměr, protože prostě platí, že to, co přináší stavební zákon v té vládní úpravě, je nejvýznamnější zásah do veřejné správy za posledních více než deset let, a zasluhuje tím pádem patřičnou debatu. Další - válcování demokratických zvyklostí, projev zpravodaje. Zpravodaj, přece víme, co má jako klíčový úkol: představit zákon, upozornit na jednotlivé body. Místo toho aktivistický boj za největší dobro na světě v podobě nového stavebního zákona bez kritického pohledu a nadhledu nad tou reformou. To přece také není standardní. My voláme po tom, aby nad touhle klíčovou zákonnou podobou se tu opravdu vedla věcná diskuse. Vyčítat nám, že bychom nebyli ochotni přispět k tomu klíčovému, to je opravdu ke zrychlení stavebního řízení, no to jste úplně mimo. Vůbec nezpochybňujeme, že je tam řada konkrétních pozitivních věcí, a za nimi budeme stát. Ale odmítáme kroky, které ve skutečnosti budou ohrožovat průběh stavební činnosti v České republice. A to není prosím jenom názor opozice, to není jenom politika. To je konkrétní připomínka celé řady odborných organizací, je to také zásadní připomínka vašeho vlastního resortu vládního - Ministerstva vnitra. Tu analýzu, kterou vytvořilo, nejde skartovat, nejde utajit před veřejností. A co říkala? Říkala, že pokud by měla projít tato reforma, může to znamenat na dva roky vážné ohrožení stavební činnosti nebo zastavení stavební činnosti v České republice. Jaké jsou příčiny toho, že se ocitáme v té současné složité situaci? No pojďme se podívat na konkrétní data. Rok 2015 - průměrná délka stavebního řízení 143 dnů. Co se v tom období tak zásadního stalo, že se v České republice významně prodloužilo stavebního řízení? Tehdy Česká republika zaznamenala jednu novelu stavebního zákona, já si na ni dobře pamatuji. Slyšeli jsme kouzelné řeči o tom, jak se musí všechno zjednodušit, zkrátit, jak se musí všechno posunout dopředu, jak na tom máme všichni zájem. Také jsme tehdy připomínkovali zásadní problémy, které to přinese. Nikdo tady z vládní koalice na ty věcné argumenty neslyšel. A výsledek? No výsledek čteme v těch číslech. To je jedna z příčin, proč dneska vykazuje Česká republika 246 dnů průměrné délky stavebního řízení. To je ta odpověď. Co to bylo?
Přítomnost v tomto sále je pečlivě upravena zákonem. Pokládáte to za rozumné? Paní náměstkyně, komu se odpovídáte? My jsme politici. Vy nejste v politické funkci. To na úvod. Již ve vztahu k věcnému záměru nyní předkládaného návrhu nového stavebního zákona jsme konstatovali problematičnost způsobu jeho přípravy. Jenže projednání neznamená, že ty lidi naženete do jedné jednačky, necháte je mluvit, a pak řeknete hotovo, tak jsme si vás vyslechli a pokračujeme dál. To není vypořádávání věcí, to není hledání nějakého konsenzu, to není důstojná příprava rekodifikace stavebního práva. Další okruh se týká toho, že jestli máme skutečně zreformovat stavební právo, tak nemůžeme problém, který se vytváří na jednom úseku toho procesu, přesunout do úseku jiného. To je druhá dílčí věc.